Upozorňuji nejen na nedostatek informací směrem k veřejnosti, ale také na některé nevěrohodné údaje poskytované nemocnicemi i ministerstvem. Mohl bych uvést například počet nahlášených nemocničních infekčních onemocnění ve zmiňovaném Motole, který prý činí do 2 % všech pacientů. Tento údaj je v podivně ostrém kontrastu s úterním vyjádřením rakouského šéfa Agentury pro zdraví a potravinovou bezpečnost Franze Allerbergera, jenž pro svou zemi potvrzuje výši 14 % takovýchto pacientů. Děkuji.
Sídlem této vysoké školy je město Sosnowiec v Polsku. Fakulta společenských studií poskytuje studium ve studijních programech akreditovaných v zahraničí, konkrétně jde o studium kulinářského oboru v bakalářském programu. Jde o druhý pokus studovat tento obor formou vysokoškolského studia. Poprvé to bylo v Liberci, kde byl obor vyučován na Fakultě architektury, nakonec nedostal akreditaci, proto se dále nevyučoval. Pro výuku byla nakonec získána polská vysoká škola. Nejsem si jista, ale je možné, že postup je podle zákona možný. Chtěla bych se proto zeptat, zda považujete za vhodné, aby se tímto způsobem obešla česká Akreditační komise, která rozumně zvážila situaci, potřebnost oboru, jeho zabezpečení, sociální zázemí a vůbec podmínky v daném místě, a dále, jak je to s uznáváním takového vzdělání, když naše Akreditační komise akreditaci oboru neudělí.
Děkuji.
Já teď nechci komentovat názory nebo nějaké připomínky nebo prvotní návrhy koncepce zahraniční politiky. Pokud jde o napomínání pana náměstka Druláka, musím říci, že nemusím napomínat pana náměstka Druláka přes média, pouze jsem reagoval na dotazy novinářů v této věci. To nebyla má iniciativa. Reagoval jsem na otázky tisku a snažil jsem se je důsledně odpovědět. Logicky má své vlastní politické názory a priority, nicméně vidím jako úkol pro člena vlády, premiéra, ministra zahraničí dosáhnout lepší koordinace výroků pana prezidenta s výroky premiéra a ministra zahraničí.
Děkuji panu premiérovi za tuto odpověď. Sedmým interpelujícím je pan poslanec Karel Fiedler, který bude pana premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci platů manažerů ve firmách s podílem státu.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobré odpoledne, pane premiére. Víme, že je častokrát kritizována výše těchto platů, výše různých zlatých padáků, odstupného.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já myslím, že pokud jde o odměňování státních manažerů, je potřeba odlišit dvě věci. Tou první rovinou je plat takovýchto manažerů. Zkrátka aby tito manažeři nebyli přepláceni z důvodu nějakého politického tlaku nebo z důvodu nějakých osobních sympatií a podobně. Druhá věc, která je podle mého názoru horší a komplikovanější a jsou s ní mnohem větší problémy, je vyjednávání nějakých nadstandardních podmínek ve smlouvách pro tyto státní a polostátní manažery.
Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec má doplňující otázku.
Děkuji za odpověď, pane premiére. Já to zkusím převést do trošku prozaičtější a názornější formy.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.
Sami víme, jak obtížná tady byla a je diskuse o platech ústavních činitelů na půdě Poslanecké sněmovny.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vás upozornit, že dnešní jednání zahájíme bodem 134, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Na pořad jednání 23. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem pět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Projednávání odpovědi bylo přerušeno. Otevírám rozpravu a vidím paní poslankyni Pěnčíkovou. Pan ministr si přeje reagovat.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážené milé poslankyně, vážení poslanci, vážená paní poslankyně.
Nyní tedy žádám jednotlivé zpravodaje, aby se ujali svého slova, zpravodajské zprávy. Nejdříve pan poslanec Michal Kučera za hospodářský výbor.
Děkuji za slovo. Potom se týkala odkladných účinků žalob a reciprocity novely zákona.
A dále mě zmocnil k tomu, aby vás s usnesením seznámil.
Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Petrů a nyní pan poslanec, zpravodaj výboru pro evropské záležitosti Jan Zahradník. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Dále přerušil projednání tisku a stanovil proceduru pro další projednávání. Děkuji za pozornost.
S přednostním právem se do obecné rozpravy hlásí pan předseda Petr Fiala a potom máme řádně přihlášené kolegy do rozpravy.
Novela ohrožuje pracovní místa, destabilizuje podnikatelské prostředí, znejisťuje právní prostředí, ale hlavně hrozí, že nebude možné v České republice nic postavit. Pan ministr životního prostředí tady říkal, že se ho poslanci ve výborech ptali často emotivně ve věci obhajoby národních zájmů. Proč je tedy tady termín o rok dříve?
Zákon v té části byl kritizován mezinárodním auditem a myslím, že je dobře, že příprava rozpočtu probíhá s rozvahou a úvahou nad účelností vynakládaných částek.
Za druhé. Upozorňuji, že jim vyšlo, že nejvíce Česká republika jako stát investovala do životního prostředí v roce 2013, to znamená v době ekonomické deprese, v době velkých problémů, fiskální konsolidace. Takže vy ořezáváte vědu, výzkum, inovace, životní prostředí, takže pokračujte dál.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Já se k tomuto pozměňovacímu návrhu hlásím. Navržený rozpočet kapitoly 355 počítá se zachováním počtu zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů podle položky 6219 - 130 zaměstnanců - a zvýšením počtu zaměstnanců podle položky 6211 Archivu bezpečnostních složek ze 127 na 157 zaměstnanců. Podle oficiálně předloženého záměru prezentovaného v posledních týdnech vedením Ústavu pro studium totalitních režimů má být v roce 2015 snížen počet zaměstnanců v Ústavu pro studium totalitních režimů o 22 zaměstnanců a pro jejich odchodné využity prostředky ze státního rozpočtu. Toto hromadné propouštění nebylo vedením Ústavu pro studium totalitních režimů oznámeno Ministerstvu financí České republiky při sestavování návrhu rozpočtu v létě letošního roku. Kapitola č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů má nyní celkový počet 257 systemizovaných míst, přičemž je celkem 14 míst neobsazených. I z tohoto důvodu je proto nadbytečné a ekonomicky nehospodárné navyšovat počet tabulkových míst o další systematizovaná místa. Tento návrh koresponduje s návrhem pana kolegy Fiedlera, který zde byl před chvílí také přednesen. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu ministrovi Hermanovi.
Začnu počty příslušníků Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky. Následně máme ambici požádat o navýšení tohoto počtu zhruba o 150 policistů a 60 hasičů. Mohu garantovat to, co jsem říkal i na výboru, že tomu tak je. To znamená pro příští rok jsou tyto mzdové prostředky pokryty.
Souhlasím s tím, že je potřeba jednat a projednávat věci v Poslanecké sněmovně. Pouze bych chtěl říci panu předsedovi Kalouskovi, že ministr vnitra bude informovat Poslaneckou sněmovnu, jakmile se dostaví na schůzi Poslanecké sněmovny. Čili ta informace z jeho strany zazní. Policejní pyrotechnik stanovil týdenní lhůtu od posledního samovolného výbuchu k tomu, aby mohla začít příprava na odvoz. Vláda se obrátila na soukromé firmy, které tam vlastní tuto munici, okamžitě. Okamžitě po výbuchu. Okamžitě po výbuchu jsem se zajímal o to, jestli jsou tyto firmy kontaktní, jestli komunikují s Ministerstvem vnitra a jsou připraveny se postarat o svůj majetek. Tady je jasná odpovědnost vlastníka, to znamená společností, které tam tuto munici skladovaly. Ta munice nepatří státu. Ta munice patří soukromým firmám. Tyto firmy si pouze pronajaly v minulých letech státní majetek a v tomto státním majetku tuto munici uskladnily. Čili pane poslanče, já vám v tuto chvíli neřeknu termín, do kdy munice bude odvezena. Pouze mohu říci, že vláda vyvíjí tlak na soukromé firmy, aby se postaraly o svůj majetek. Tam, kde to z objektivních důvodů nebude možné, vláda okamžitě zahájila přípravu náhradního areálu, do kterého bude možné munici vyskladnit. Já jako předseda vlády budu respektovat rozhodnutí velitele zásahu, protože to je člověk, který je kompetentní, má kolem sebe policejní pyrotechniky a ti jsou schopni mu říci, jakým způsobem postupovat. Mezitím už vláda připravuje náhradní lokalitu v Květné. Čili jenom chci říct, že tady je bohužel ten prvek soukromého vlastníka, který má svoji odpovědnost, a stát musí vyvíjet jasný tlak na soukromého vlastníka, aby této odpovědnosti za tu munici dostál.
Ale prosím, ta míra nedůvěry vyplývá z toho, že když nás naposledy pan ministr vnitra informoval, tak říkal: Nestrašte lidi. Tam se stalo tohle a už se to stát nemůže. Ta informace tady zazněla. A ono se to stalo v časovém řádu týdnů. A přesto tady zazněla naprosto jasná informace, dokonce s výčitkou, že strašíme, pan ministr mi tady říkal: Nestrašte lidi. My zase nechceme, aby vláda s tou politickou odpovědností, kterou má, to tady lakovala na růžovo. Já chápu, že nemůžete říct přesný termín. Ale bylo by fér, pane premiére, kdybyste řekl alespoň informaci, o které někteří z nás jsme přesvědčeni, že tak je, že ještě příští rok v létě tam ta munice bude, že to bude trvat ne několik dnů nebo týdnů, ale že to bude trvat mnoho měsíců, možná celý rok, než k tomu odvozu dojde. Z vašeho vystoupení to vypadalo, jako že to bude odvezeno když ne zítra, tak nejpozději pozítří. O tom měla být ta politická diskuse na Poslanecké sněmovně, protože Poslanecká sněmovna tu politickou odpovědnost nese.
Já jen pro vaši informaci, abyste věděli, co se děje. V současné době se evakuují dvě obce, které jsou nejblíž vedle toho skladu. Nevím, jestli sem volají lidé, že tam každou minutu proletí nějaký šrapnel. To jsou přece věci, o které bychom se měli postarat, které bychom měli zajistit. Tak o tom pojďme mluvit a nenechme to jenom tak.
Nikdy bych si nedovolil ji bagatelizovat z jakéhokoliv časového hlediska. Vláda se tím opakovaně zabývá, zabývá se tím a bude se tím zabývat Bezpečnostní rada státu. Chci ujistit všechny poslance a poslankyně, že v žádném případě tuto situaci nepodceňujeme. Je to vážné bezpečnostní riziko a je třeba volit adekvátní metody a adekvátní postupy. A pokud dochází k evakuaci části obyvatel, tak je to nepochybně na základě rozhodnutí velitele zásahu Policie České republiky. Jenom chci upozornit na fakt, že ta munice tam nebyla naskladněna v květnu nebo v červnu, nebyla tam naskladněna minulý měsíc. Neřekl jsem to ani na setkání s občany Vlachovic a Vrbětic prostě proto, že to bude záležet na tom, v jakém stavu se nalezne munice v jednotlivých skladech, kterých je tam několik desítek. Je tam několik desítek budov, kde je munice uskladněna po celém areálu.
Osobně si myslím, že by možná bylo lepší a správnější, kdyby tyto výdaje byly výdaji Ministerstva financí nebo Ministerstva vnitra. Dovolím si tady ocitovat větu, kterou řekla německá ministryně kultury v duchu na tuto adresu: "Je to politický signál všem kulturním lídrům i politikům, aby ani v době finančních obtíží neškrtali v kultuře," vzkázala ministryně. Já si myslím, že některé příklady by měly táhnout víc, než táhnou. Tento návrh mimochodem získal podporu všech členů rozpočtového výboru. Ten na svém jednání de facto jednomyslně přijal usnesení, které akceptoval a přijal i rozpočtový výbor. Navýšit hodnoty výdajového bloku kapitoly 334 Ministerstvo kultury o 44,185 mil. pro oblast kulturní aktivity, podpora živému umění. Všechny výše uvedené změny promítnout do příslušných ukazatelů kapitoly Ministerstva kultury. Mě zná taky pár lidí možná ve světě. Ale Pražské jaro znají všichni.
Moje vystoupení směřuje k tomu, že se na jeho závěr přihlásím k jednomu pozměňovacímu návrhu, tak jak to v podrobné rozpravě má být. V tomto případě tím zvláštním zákonem je horní zákon - a my asi všichni víme, že i v souvislosti s legislativním plánem a odhadovaným postupem dalších kroků se má tento zákon ocitnout na pořadu našeho jednání až v následujících měsících. Nikdo nám nebyl schopen sdělit, jakou matematickou formulí, jakým odhadem, jakou predikcí se tam ocitla ona částka vyšší o několik set procent.
Já mám tedy resort financí, kde jsem zdědil Finanční správu také v rozkladu. Včera jsme podávali trestní oznámení na neznámého pachatele nebo možná na příslušníky Celní správy. Protože si myslím, že daně se mají platit. Takže to je ohledně výnosů. No a my jsme přišli a samozřejmě jsme uvolnili spotřebu. My jsme museli vlastně narovnat ty věci, které byly přikrčeny, a v podstatě jsme pustili investice. Samozřejmě priorita jsou investice. Tak si řekněme, jak my jsme připraveni na ty investice. Zákon o veřejných zakázkách - totální paralýza na investice. ÚOHS, který samozřejmě dostává šikanózní žaloby stavebních firem. To jsme prosadili a div se světe, už se realizují výkupy pozemků. Potom samozřejmě rozpočet. Ta nás stála asi 6 mld, asi třikrát více než v Rakousku, a v podstatě nemáme dneska ani rozklikávací rozpočet.
Bod číslo dvě. Zdůrazňuji, a my jsme ty fotografie i zveřejnili a dostal je do rukou i pan ministr Stropnický, co tam vlastně ve skutečnosti létá vzduchem. Plech, kterým má zakryté dřevo. Ano, je to samozřejmě úlomek nějaké zřejmě munice. A toto tam létá vzduchem. Jenom abyste měli představu, protože nevím, jestli všichni tu představu máte, proč my tady opakovaně chodíme na mikrofon. No tak mě teda trošku zaskočilo v tom vystoupení pana premiéra, který v zastoupení vlády hovořil o tom, že firmy, které nyní skladují tu munici, budou požádány o to, aby munici přestěhovaly jinam, že to budou ty firmy, které dneska skladovaly munici takovým způsobem, že to v podstatě takto bouchá a došlo to vlastně k takové situaci. Pardon, ano. .... v rámci České republiky, tak shodou okolností vlastně ty firmy, které již jednou zklamaly, tak znova budou zajišťovat dokonce převoz do jiného skladu. Já myslím, že to není spolehlivá cesta. Ministr Chovanec před pár dny v televizi řekl, že již delší dobu byly signály o tom, že ve Vrběticích-Vlachovicích nebylo všechno v pořádku.
Já bych požádal zejména pravou část sálu v této fázi, aby se ztišila. Děkuji.
Vždycky je to jakoby nějaká proklamace, ale chybí nám ty konkrétní věci. Protože pan premiér hovořil o tom, že se bude měnit legislativa, že se bude upravovat. No tak jistě, k tomu jsme vyzývali před měsícem, anebo dokonce už od začátku této kauzy, ale přece nemůžeme měnit legislativu, pakliže nemáme pojmenováno, kde je problém a kdo za to může, kde je to pochybení. Takže já se ptám, když říká vláda, že to máte pod kontrolou, tak přece když to máte pod kontrolou, tak máte identifikovaného viníka. A vidíme po dnešku, že je to opět vysoce aktuální téma. Já se ptám, kdo to bude platit, kdo bude ten převoz platit, když jsou to soukromé firmy, které měly na základě nějaké dané legislativy či nějaké své dané činnosti tuto munici skladovat. Prosím, pojďme odpovědět minimálně na tyto otázky. To znamená, opět nám tady chybí otázka, co s tím zbytkem. Takže opět další otázka, která tady nebyla zodpovězena.
On řekl, že kapitola MPO nebyla schválena.
Faktickou poznámku někdo?
Ono totiž nejde jenom o peníze ze státního rozpočtu, ale jak tady bylo správně zmíněno, myslím, v příspěvku paní poslankyně Putnové, hrozí i evropské peníze, a to třeba u center excelence. To jsou velmi rozumné kroky. Takže se dělají zcela konkrétní kroky, které by měly vést k tomu, aby peníze, které se vydávají v této oblasti, skutečně ekonomice také něco přinesly. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať a v tomto okamžiku není možné dělat nic jiného než krátkodobá opatření.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát.
První byla, že počítáte s penězi, které nemají oporu v legislativě, to jsou poplatky za těžbu. To mělo napříč také podporu.
Navrhuji, že by pan ministr vystoupil a podal nám informaci, a dále by pak vystoupil s přednostním právem pan poslanec Radim Fiala z Úsvitu. Táži se, zda někdo máte námitku proti navrženému postupu. Není tomu tak. V tom případě požádám pana ministra Chovance o informaci.
Diskuse s velitelem zásahu, s hasičským záchranným sborem, s policií a s armádou. Obce mají celkově 430 obyvatel a my v současné době připravujeme pro tyto lidi ubytování. Nemůžeme potvrdit informace z webu jedné z obcí, že vybuchl další sklad.
Ta cesta je odstátnění nemocnic do jakékoli podoby. Běžné finanční kontroly, které nad nimi stojí, je udrží v rámci odpovědného chování a není možno říct, že za těch mnoho let, co toto uspořádání existuje, by se posunulo. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi, který byl poslední elektronicky přihlášený do rozpravy.
Hezký podvečer, dámy a pánové. Zase zažíváme takový dlouhý den, kdy tady desítky poslanců kladou dotazy a odpovědí je mlčení. Já tomu opravdu nerozumím. Že vláda se nachází v hospodářsky mimořádně příznivém období. Já bych řekl v nejlepším od roku 2008, co se týče kondice české ekonomiky. To se vládě bohužel nepodařilo. Máme k dispozici díky tomu, že v pondělí Ministerstvo financí publikovalo výsledky plnění státního rozpočtu za jedenáct měsíců, tak už máme poměrně přesný odhad, jak dopadne plnění rozpočtu minimálně na příjmové straně. Vláda de facto říká, že na DPH vybere buď stejně, nebo méně než letos. Tady něco zase matematicky nesedí. Opakovaně se přeme o tom, že když jsou vyšší příjmy, že to nejsou žádné úspory, ale že se jenom snižuje schodek. Očekával bych, že vláda se zkusí vypořádat s tím, co nám se nepovedlo, a to je fondové hospodaření. Myslím, že naprosto nesystémově existují státní fondy, které stojí mimo státní rozpočet. Ale to už dávno neplatí. Přesto dále ty fondy existují a nejsou to malé částky. A jsou tam další deficity.
Já vám děkuji, pane poslanče. Neeviduji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, ani faktickou poznámku.
Pane předsedající, dámy a pánové, já vám především chci velmi poděkovat za to, že jste tady zůstali. Už jsou opraveny. Žaloba ve veřejném zájmu, automatický odkladný účinek. Hraniční limity - velké přání Hospodářské komory. Máte pravdu a máte i moje slovo. Už několik měsíců se na tom intenzivně pracuje. V průběhu prvního kvartálu 2016 pevně věřím, že to bude připraveno. Je to otázka MMR.